Pokud byste seděl na výboru pro obranu, mohl jste mi odpovídat tam. O čem bychom pak tady hlasovali? A já bych vás chtěla požádat, abyste nás neurážel. To se skutečně, pane ministře, po každém klubu musíte zastřelit.
Děkuji za dodržení času, paní poslankyně. Paní poslankyně Němcová nebude vystupovat s faktickou poznámkou.
Já se omlouvám, ale já jsem nedostala odpověď na tu otázku, která mi měla být zodpovězena písemně, a když zodpovězena písemně nebyla, tak chci, aby mi na ni odpověděl pan ministr. Co se bude dít ve chvíli, kdy nebude mít Armáda České republiky dostatek finančních prostředků na to, aby kompenzovala platy vojákům, takže budou muset vojáci čerpat náhradní volno, a když se v jednu chvíli stane, že bude čerpat náhradní volno 300 lidí, 500 lidí, co to pro tu armádu bude znamenat z hlediska jejího nasazení ať už v zahraničních operacích, nebo v různých cvičeních, i samozřejmě v oblasti plánování. Na to mi nebylo odpovězeno.
Nyní s přednostním právem pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane ministře.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná drobný důkaz toho, že možná na tom něco malinko bude pravdy, že se neposloucháme. Já jsem řekl, že finanční prostředky na to budou.
Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. S faktickou poznámkou paní poslankyně Šánová. Já vám děkuji, paní poslankyně. Poprosím sál, abychom ztišili hladinu hluku. Debata pokračuje, je jistě zajímavá.
Já myslím, že nemusíme mít touhu pronikat do útrob poslaneckého klubu hnutí ANO. Nám stačí to, co si tady vyslechneme od jejich šéfa my všichni na půdě Poslanecké sněmovny. On by tady měl naopak vystoupit a měl by říci, že se za svého šéfa stydí, že on o svých kolezích takhle nikdy a nikde nehovoří. On si mohl vybrat svého státního tajemníka. Mohl si vybrat svého ředitele Vojenské policie, ze kterého během dvou týdnů z podplukovníka udělal generála. Mohl si vybrat svého ředitele Vojenského zpravodajství. Mohl si vybrat svého náčelníka Generálního štábu, protože končil pan generál Petr Pavel a novým náčelníkem Generálního štábu se stal pan generál Bečvář. Můžete mi říct, který z ministrů - a nemluvě o těch dalších věcech, o kterých tady hovořil kolega Ženíšek, že je ekonomický růst, že skutečně i opozice je nakloněna od prvního dne dávat armádě více finančních prostředků, podporovat pana ministra v jeho legislativních krocích. Tohle se tady v minulosti nikdy nedělo. A pan ministr obrany bohužel tuto příležitost naprosto promarnil a teď před koncem volebního období se bude slibovat něco pro volební období příští. To zavání populismem.
Děkuji za slovo. Ke kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím.
Pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou.
Vážení kolegové, ten bod se jmenuje o vojácích z povolání, ne akvizice. To za prvé. Za druhé. Mně se líbí, jak tady teď na sebe všichni začínáme plivat, my, co jsme ve výboru pro obranu. Udělalo se dost práce. Takže se prosím vraťme k tomu bodu vojáci z povolání, ne akvizice.
Tak ještě fakticky paní poslankyně Černochová.
To ať si zkouší někde jinde, třeba doma, ale ne na půdě Poslanecké sněmovny. Já na jeho rozkazy opravdu zvědavá nejsem. Tady tvrdíme - a myslím si, že to tvrdíte i vy, protože jinak by tady pan kolega Hájek vystoupil a řekl by tady deset akvizičních projektů - že se nic neudělalo v oblasti investic, že jste té armádě nic nenakoupili, že jste nenakoupili nic ani těm samotným vojákům. To, že se snažíme náborovat i vojáky v aktivní záloze, to je naše společná zásluha.
Teď je prostor pro vystoupení pana ministra.
Já nepotřebuji žádné pubertální nebo postpubertální narážky či urážky i vtipy z gymnázia, skutečně nikoliv. Já na to nebudu vůbec reagovat. Způsobilo to neuvěřitelné citové zranění u některých lidí. A přesto tady vytvářejí takové jakoby diskopříběhy o tom, že se nějaké miliardy tlačí před sebou, že nic nebylo nakoupeno. Vždyť je to přece bohapustý nesmysl. Takže proč tady ten tyjátr? Budu mluvit jenom konkrétně. To je úplně zbytečné. To je pro mě podstatné. A nechci se tady nikoho dotknout, ale mně jde o ně a oni mě, promiňte, já se za to velmi omlouvám, oni mě berou. A mám taky důvěru spojenců. Já nemám tolik nevkusu, abych se tady chlubil nějakým cizím peřím. Odmítám prostě, aby se tady ta armáda takhle špinila a takhle pošlapávala, protože nemá to či ono, protože jí schází základní... Není to pravda.
Děkuji za slovo. Naše novela usiluje o to, aby k takovým popotahováním už nedocházelo. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku." A my vkládáme ještě větu: "Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn." Jak píšeme v důvodové zprávě, explicitním zakotvením kritéria "jiného důležitého zájmu obce" se otevírá prostor pro zohlednění mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí. Typickým příkladem je posouzení konkrétní dispozice s ohledem na její účelnost pro rozvoj obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů. Závěrem mi dovolte, abych poděkovala kolegovi Kořenkovi, jehož pozměňovací návrh rozšířil původní předlohu o ustanovení týkající se rovněž hlavního města Prahy a krajů, tedy všech úrovní a typů územní samosprávy v českém právní řádu.
Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, z mého pohledu jsme u jednoho ze zásadních zákonů, který může zamezit mnohdy nemravnému stíhání komunálních politiků za nesmysly a následné osvobozování. Možná se to některým z vás nemusí zdát důležité, ale můžeme ovlivnit osudy stovek lidí, kteří si zničí život, kariéru i zdraví jenom proto, že se snažili pracovat pro veřejné blaho nebo pro blaho své obce a policie či státní zástupci to vnímají jinak. Tento návrh zákona je cestou, jak tomu zabránit.
Máte slovo, pane poslanče.
Já ten zákon samozřejmě vítám, protože mám se zákonem zkušenosti a jsem za rozhodnutí rady zažalován. Jenom si dovolím upozornit, že ten zákon toho příliš mnoho nevyřeší.
Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše dvě minuty, pane předsedo.
Chci navázat na vystoupení obou předřečníků. Možná to příliš nepomůže, to se může stát, co říká pan poslanec Svoboda, ale alespoň něco. Vzpomeňme si, když jsme hlasovali o vydání pana poslance Svobody. Vzpomeňte si. Tak doufám, že změnili názor a zmenší prostor pro nesmyslnou kriminalizaci politických rozhodnutí. Není možné, aby byl někdo souzen za to, jak se rozhodl. To opravdu není možné.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Takže ono je to skutečně někdy trochu kontraproduktivní. Říkám to z vlastní zkušenosti. Protože tady se bavíme zejména o komunální politice.
Vyčerpali jsme blok faktických poznámek. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Ivan Adamec.
A budu vám říkat proč. Do té doby, od roku 1991, obce byly fyzické osoby a tam bylo jasně řečeno, co zákonem není zakázáno, je povoleno. No a pak jsme se všichni divili, co to je.
Přece není naším zájmem, aby ta firma přestala fungovat. To je pravda. Ale abychom ji zlikvidovali? A proto ji musíme nechat žít.
Protože skutečně máme tak krátkou paměť? Jsem členkou výboru pro bezpečnost stejně jako pan Chalupa. Na to jste zapomněli? Co se dělo na tom výboru pro bezpečnost, když jsme se tam čtyři hodiny přetahovali o to, jestli se schválí program, nebo ne, za přítomnosti a účasti novinářů? Tak co si to dovolujete tady zase moralizovat?
Já chci ve své faktické poznámce reagovat na slova pana poslance Chalupy. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že Poslanecká sněmovna vedle toho, že je zákonodárným sborem, má také kontrolní roli nad výkonem vlády. Této kontrolní role nás nemůže nic zbavit.
Není tu kolega Farský, ale kolega Farský vyzval vašeho pana předsedu, aby tyto zloděje identifikoval. Tak mu řekněte, ať dojde na policii a podá trestní oznámení na tyto čtyři nebo pět zlodějů. To bude postup, který vyžadujete vy po nás. Proč bychom ho nemohli vyžadovat my po vás?
Připraví se kolega Antonín Seďa.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych navázal na to, co řekl trošku kolega Kalousek, který má přirovnání, i kolega Pilný používá přirovnání. Ten zákon o dluhopisech, který vymyslel a prosadil pan Kalousek, včera přirovnal k tomu, že někdo otevře dveře do garáže a zhasne. Odešel z ministerstva, přišel tam Babiš, který tohle uchopil a řekl: My musíme opravdu zajistit bezpečnost těch lidí. On totiž nepil alkohol, on třeba snědl deset kompotů. Takže o tom to někdy je.
Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Chalupa.
Tady se volalo po konkrétním případu, takže konkrétní případ, jak lze efektivně popravit podnikatele během jediného dne. Úředníci Finanční správy vám zničí život během několika málo hodin. Sice u soudu prokážete svou nevinu, ale fungující firmu vám už nikdo nevrátí. Jeden můj klient, říká daňový poradce, jemuž je 75 let, vlastnil od roku 1991 firmu. Celý život prodával kůže ještě jako zaměstnanec Svitu. Od roku 1991 do dnešního dne obchodoval s kůžemi ve své firmě. V letech 2012 a 2013 začal spolupracovat s firmami a tyto firmy byly plátci DPH. Byly spolehlivými plátci a bylo jim placeno na účet zveřejněný správcem daně. V roce 2016 správce daně zjistil, že firmy, které klientovi dodávaly kůže, neodváděly DPH a jsou pro plátce daně nekontaktní. Z účtu mu bylo strženo 8 milionů, pak vtrhli do provozovny, sebrali pokladnu, auto, sebrali zásoby. Důvod? Údajně se vědomě účastnil na podvodu s DPH. Pokud Finanční správa vydá zajišťovací příkaz, musíte jej zaplatit okamžitě, jak vám to zavolají telefonem. Když tak neučiníte, zahájí okamžitou exekuci. Ne ze dne na den, ale hned. Navíc každý zajišťovací příkaz vydají v pátek, abyste nemohli třeba další den vše zaplatit, pokud na to nemáte. Nechápu, co za lidi může pracovat na těchto úřadech. Zlikvidovat však může i fungující firmy. Ty teď zvažují arbitráže až o miliardy korun.
Já, pokud si pamatuji, tak to byl váš ministr Mládek, který řekl, že živnostníci jsou parazité. Pokud jde o paní kolegyni
Ale co je horší, a ukazuje se, jak nízká politická kultura je v České republice, většinou to dělají opoziční poslanci. Takže opravdu velmi složitý případ. Rada svá rozhodnutí nikdy nezdůvodňuje. Také děkuji. Jsme součástí Evropského společenství a tam prostě tyto systémy fungují v této podobě. To prostě nejde. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, kterému dávám slovo.
Navážu na to, co tady řekl pan předřečník Adamec, vaším prostřednictvím. Vzpomeňte si na mimořádnou schůzi o panu vicepremiérovi Babišovi. Vy všichni jste se tady nad tím podepsali.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Adamec.
Pan poslanec Chalupa se mýlí, nebo jenom zúžil roli Poslanecké sněmovny. Kromě toho, že vytváříme zákony, tak máme taky kontrolovat vládu. A my jsme úplní čajíčci proti tomu, co on tady říká o nás. Něco jiného je kriminalizace politických odpůrců a to je věc, proti které já dlouhodobě vystupuji.
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec, poté paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, vážený pane předsedající. Možná by stálo za to trošku víc přemýšlet.
Děkuji, pane místopředsedo. To je přece úplně zásadní rozdíl.
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Kudela, poté pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo. Tady nebyl předložen jediný důkaz, není podáno jediné trestní oznámení, a tato Sněmovna řekla, že někdo něco udělal. Tady jste to znovu zopakoval. Vy jste řekl, že pan Babiš ovládá média. Na základě čeho jste to řekl? O čem se tady pořád bavíme? Nebo máte důvodná podezření? Ale tato Sněmovna přijala usnesení, které je v rozporu se zákonem.
Ještě faktická poznámka paní poslankyně Miroslavy Němcové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Tu účelovost jste teď prokázal. Čili tyto výhrůžky a toto chování tady popsáno bylo a vůči tomu se Poslanecká sněmovna vymezila tím, že konstatovala, že ministr financí lhal, což určitě lhal, jestliže říkal, že žádné takovéhle ovlivňování, výhrůžky a nic takového nedělá. Byl to ministr zahraničních věcí, ale byl to posléze i ministr vnitra, který se k němu přidal.
Nejprve budu reagovat na několik předřečníků a pak se dostanu k tomu, proč jsem se vlastně přihlásil. Tak držme se faktů a buďme přesní. I proto statistika. Já se omlouvám, i to číslo sedm není správné. A jsou to firmy, které vyhrály u nezávislého soudu. Kde je odpovědnost těch, kteří to neoprávněně použili? Já vám teď nejprve uvedu několik konkrétních případů, kdy stát zničil firmu, která měla 125 zaměstnanců, všichni přišli o práci a po třech letech ta firma vyhrála spor, ale ona už není. Kdyby to byla jedna jediná firma, kterou někdo zničil špatným výkladem zákona, tak je to špatně. Během tří hodin zlikvidovala Finanční správa tuto firmu, která obchodovala s PHM, jenom kvůli tomu, že se domnívala, aniž by to doložila, že v jejím okolí, ne v této firmě samotné, že v jejím okolí někdo páchal daňové podvody. Firma do té doby standardně fungovala, platila daně v řádech desítek milionů korun, zaměstnávala, jak jsem říkal, 125 zaměstnanců. Všechny proběhlé kontroly ze strany finančního úřadu byly v pořádku. Všichni zaměstnanci po zásahu Finanční správy odešli na pracovní úřad.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fichtner. Máte slovo, pane poslanče. Já vám děkuji za extrémní dodržení času. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v této rozpravě. Neeviduji žádnou přihlášku, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se, zda navrhovatel či zpravodaj mají zájem o závěrečné slovo. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji.
Děkuji, pane předsedající. Je to návrh poslanců Chalupy a Stropnického. Šesté hlasování by bylo o návrhu jako celku.
Tuto proceduru bychom si odhlasovali jako Sněmovně. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou hlasovací proceduru. Pane zpravodaji, já vás poprosím, abyste nás provedl hlasováním o jednotlivých návrzích.
Za garanční výbor doporučuji.
Tento návrh byl přijat.